Zkuste to zvážit, máme na to času dost, nic nás netlačí. Dovolte mi tedy, abych reagoval na to, co zaznělo, a tím pádem naplnil tedy podstatu faktické poznámky. Pochopitelně že to nestihnu, takže se omlouvám, že se budu muset přihlašovat stále dokola. Nejprve se musím vyjádřit k ženám, aby náhodou nedošlo k nějaké mýlce. S ženami rozhodně problém nemám. A musím dokonce kvitovat, že poslední týdny si velmi dobře rozumím s předsedkyní výboru pro obranu, protože se často střetáváme v debatách, kdy máme hodnotit buď bývalého ministra, nebo stav armády, a v tom nemáme problém. Předpokládám, že obdobně to bude i s paní ministryní.
On tady řekl, že jsem byl zvolen předsedou delegace Parlamentního shromáždění NATO. A o co se jedná. To znamená, že ta diskuse, která tady je, je podle mě bezpředmětná!
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Peksa, poté pan poslanec Černý, poté paní poslankyně Černochová.
Děkuji za slovo. Já tady rozhodně nevyzývám k nějakému unilaterálnímu odzbrojení, to opravdu není můj plán. Je tou hrozbou Ruská federace? Nebo kdo je tou hrozbou? Nebo kolik je ten cílový stav?
Prosím, pane poslanče.
Samozřejmě že se v rámci jednacího řádu budu pohybovat jen v mezích, které jsou k tomu určené. Nechci předkladatelům nic podsouvat, to v žádném případě. Ale kdyby bylo přednostně těch budoucích více než hodně sto, nad 100 miliard, koncipováno tak, že budou využity výhradně pro obranu České republiky, asi bychom těžko hledali argumenty proč ne. Leda bychom se mohli zeptat na to, co je vede právě k téhle částce. No tak pak už tady jsme opravdu skoro zbyteční, to už nemá cenu nikam jezdit.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Myslíte si, že vrtulníky si vymysleli jen tak, že radary si vymysleli jen tak, že nevědí, že se dějí kybernetické hrozby, že neplánují nákupy? To není otázka armády, to je otázka vedení rezortu, schopnost vysoutěžit a zrealizovat nákupy. To, jakým způsobem se zde vyjadřujete, to pouze svědčí o tom, že s rezortem armády jste se neseznámili, nevíte, že armáda má určitý plán, že ho realizuje a že je to spíš otázka politické reprezentace, jak je schopná tomuto vyjít vstříc. A ještě další věc. Je potřeba si uvědomit, že jsme součástí NATO, že to je naše bezpečnost a že plníme alianční závazky. Jestliže neplníme to, k čemu jsme se zavázali, znevěrohodňujeme sami sebe. A já odmítám komunistickou demagogii, že budeme mít nějaký přechod od NATO kamkoliv. Tady není třetí cesta.
Děkuji.
Je mi moc líto, že nemůžu pokračovat tam, kde jsem skončil, protože musím ve smyslu jednacího řádu reagovat na předchozího řečníka. Takže mi dovolte, abych konstatoval, že jsme nikdy ani na vteřinu nepochybovali o tom, že ti, kteří vymýšlejí akvizice, tedy ti vojáci, že by snad nevěděli, co potřebují a co by pro ně bylo užitečné. A takových příkladů bych mohl uvádět víc. S těmi tanky to taky není tak úplně jednoduché. Zkrátka a dobře to jsou věci, které mě vedou k tomu, abych nepochyboval vůbec o vojácích a o jejich schopnosti vybrat si tu správnou techniku.
Dvě minuty, pane poslanče.
Já bych tady navázal na kolegu Králíčka, který říkal, pojďme opravdu nejdřív najít ty projekty. Víme, že se připravují vrtulníky, VVP radary.
Také děkuji a nyní se tedy posuneme v rozpravě.
Bavme se tedy skutečně o tom, jak účelně tyhle prostředky čerpat.
Dobře, já zaznamenám ten návrh. A nyní tedy je do rozpravy přihlášen písemnou přihláškou pan poslanec Černý.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, teď už jsem tady v úplně jiné situaci, v jiné pozici. Byla zahájena rozprava po dvou hodinách, a můžeme se tedy ponořit do problému trochu hlouběji. Vycházím z jedné zásadní teze. Ta teze zní, a ještě vám ji zopakuji potom nakonec: za mír se musí bojovat, válka přijde sama. To je heslo, které jsem pochopitelně nevymyslel já, to není žádná novinka, ale zkuste si to párkrát zopakovat. Stockholmský ústav pro strategická studia zveřejňuje poměrně pravidelně čísla o tom, jak kdo je na tom s obrannými výdaji.
Tímto návrhem by taktéž byla zastavena veškerá sankční řízení, pokud by byla zahájena, i když musím znova opakovat, že žádná zatím zahájena nebyla. Je to spíše nějaká pojistka pro lékaře. Tím zkompletováním myslím zejména vytvoření nové navazující aplikace tzv. lékového záznamu pacienta za účelem sdílení dat o preskripci léků napříč poskytovateli zdravotní péče. Prosím vás tedy tímto o podporu tomuto pozměňovacímu návrhu. Já osobně a Ministerstvo zdravotnictví považujeme tento návrh za krok zpět. Ten se snaží upravit stávající úpravu zákona o reklamě v oblasti léčivých přípravků, doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a kojenecké výživy. Chce, aby byla zrušena společná odpovědnost šiřitele a zadavatele takové reklamy. Po diskusi ve výboru pro zdravotnictví jak ministerstvo, tak výbor se shodly na nedoporučujícím stanovisku k tomuto návrhu s tím, že vnímáme potřebu řešit tuto problematiku. To je asi vše. Takže děkuji mockrát za pozornost. Rád bych vás požádal o podporu pro tento návrh zákona, a to ve znění mého pozměňovacího návrhu.
Já také děkuji. Než se posuneme dál, tak tady mám další omluvy. A nyní otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo ještě hlásí do rozpravy.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vás jenom krátce seznámil s tím, co se událo od posledního jednání, od druhého čtení. Takže pokud se týká hlasovací procedury, je velice jednoduchá. Můžeme hlasovat o hlasovací proceduře. Takže můžeme hlasovat o hlasovací proceduře.
Ano, všichni víme, o čem budeme hlasovat? Děkuji. Je 9 hodin a já zahajuji další jednací den šesté schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Prosím klid. Už jsme začali, já bych skutečně poprosil o klid. Ještě jednou, paní poslankyně Valachová z pracovních důvodů, pan poslanec Ventruba z pracovních důvodů, pan poslanec Vích z pracovních důvodů, pan poslanec Volný Jan od 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vondrák z pracovních důvodů, pan poslanec Marek Výborný na celý den z pracovních důvodů a pan poslanec Zahradník z osobních důvodů. Dnes budeme pokračovat posledním bodem schváleného pořadu šesté schůze, to jest bodem Nevypadá to, že by se někdo hlásil s návrhem na změnu pořadu, takže tenhle bod otvírám. Pánové prosím. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní... Já nebudu zvyšovat hlas, protože si nemyslím, že je to důstojné. Můžeme důstojně jednat. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Tak prosím.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, cílem předloženého návrhu je provést transpozici směrnice Komise, kterou se mění směrnice, pokud jde o standardy, o specifikaci systému jakosti pro transfuzní zařízení. To je ten primární účel tohoto návrhu.
Dále je to pozměňovací návrh pod písm.
Návrh byl zamítnut.
Dále je návrh pod písm. C, to je pozměňovací návrh pana poslance Nachera, který se týká té klamavé reklamy, kde zbavuje šiřitele jeho určitých povinností.
Kdo je proti? Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? V hlasování číslo 88 bylo přihlášeno 137 poslanců, pro bylo 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, projednali jsme stanovený pořad 6. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Ale než se rozutečeme, tak tady budu mít nějaké organizační poznámky.
I když naši členové to registrují, tak ještě také připomínám, u klavíru krátká schůze volebního výboru.
Možná bude lepší, když se sejdeme a vyříkáme si to z očí do očí, z úst do úst. Ale jedna zásadní věc. Dneska se s tím nedá dělat nic. Pokud byste podnikali a podnikali byste v zemědělství, tak byste zjistili, že vlastně nemůžete bez dotací přežít v konkurenčním tlaku zvenčí. Co se týče, prostřednictvím pana předsedajícího, ještě k Pirátům. Je to o tom, že pokud nezískám životní zkušenosti, pokud jsem v životě nepodnikal, tak nemůžu vědět o tom, co vlastně podnikání přináší. A to že ta firma je teď velká... Co jsou startupové projekty? To jsou projekty, které v tuto chvíli my podporujeme. A kde končí ty startupové projekty? Ve velkých firmách. Takže my je budeme za deset let soudit za to, že je někdo koupil?
Já jsem trpělivost sama. Vyjadřujte se pouze k předmětu jednání! Máte slovo.
Já nevím, jestli to jsou nějaké rady PR týmu nebo nějaká uražená ega - přilepovat Pirátům různá přízviska. Jsem plátcem DPH. My jsme lidé, kteří pocházejí... Takže Piráti rozhodně nejsou nějaké městské děti, které ze školy teď přišly do Poslanecké sněmovny. Takže mezi námi jsou podnikatelé, lidé, kteří mají 20 let praxe i jako zaměstnanci, i jako ve firmách, plátci DPH. Tak tady prosím vás neškatulkujte nebo nedávejte nám nějakou nálepku, která nemá vůbec žádný relevantní základ. To, že máme mladší elektorát, je naše výhoda.
Připraví se pan kolega Blažek.
A považuji to za nedůstojné.
Nyní pan poslanec Blažek také s faktickou poznámkou.
Ale v čem souhlasím s panem Ferjenčíkem? Souhlasím s ním v tom, a to je docela důležitá věc, že já si také myslím, že bychom tuto věc neprobírali, kdyby pan Andrej Babiš a pan Faltýnek nešli do politiky. A tak hledali, protože si říkali: Jsme ze stejného prostředí, jsme ze stejných časů. Jardo, Andreji, opravdu jste to vy, kdo nám můžete kázat? Ta je opravdu o tom, kdo kázat může a kdo nemůže. A já patřím k těm, kdo naprosto uznávají manažerské a politické schopnosti pana Babiše. On se pořád dělá, že politikem není, ale politické schopnosti má veliké.
A poslední faktická poznámka - pan poslanec Bartošek.
Děkuji. Předpokládám, že tím myslí i dotace do zemědělství.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem tady řekl, že v dnešní době nelze bez dotací v zemědělství obstát, protože to, co se na nás valí z celé Evropské unie, kdy se sem doveze maso, třeba z Belgie, levněji než to, co vypěstujeme my tady, tak to prostě nemá obdoby. A to není jenom o mase. Takže dneska kdyby ti zemědělci neměli ty dotace - o což té Evropské unii jde, nám to zemědělství tady zrušit, a pak sem dovážet ty jejich výrobky. Vy jste to ještě nikdo nepochopil? Proto, aby nás normálně ovládla! Nic jiného. O nic jiného jim nejde. Takže to je hlavní záměr - ovládnout českou ekonomiku.
Ale Čapí hnízdo přece není zemědělský podnik, který by prováděl nějaké pěstování něčeho. To je rekreační zařízení. Ale v oblasti rekreačních zařízení to snad možné je.
A vracíme se k řádně přihlášeným do rozpravy - paní poslankyně Taťána Malá a potom paní poslankyně Oborná.
Tak to prostě není pravda. Pokud jste poslouchali dobře moje vyjádření tady na plénu stejně tak jako na výboru, tak od začátku tvrdím a tvrdíme, že o vině a trestu rozhodne nezávislý soud.
Jsme zvyklí na nabubřelost, hloupost, nekompetentnost. Já bych ale reagoval na komediální vystoupení své předchůdkyně paní poslankyně Malé prostřednictvím pana předsedajícího. Mě to uráží, protože mandátový a imunitní výbor skutečně konal práci i přes zdržování některých poslanců. To je jedna věc. Za sebe vás ujišťuji, že politicky motivováno není. Každý jiný starosta nebo kdokoliv jiný kdyby spáchal to, co ti dotyční, tak už dávno někde bručí!
Další faktická poznámka - pan poslanec Zaorálek. Máte slovo.
Otázka je, co si s tím má počít tato Sněmovna. Hnutí ANO mělo ministra spravedlnosti. To byla naše povinnost. Chápete, co s tím, když my to teď tady vyvalíme na ty občany? Kdo jiný s tím může něco dělat než my? A ozveme se až ve chvíli, kdy se to týká nás. Takže využijeme toho privilegia, které máme, že když se trestní stíhání týká mě, tak to zvednu a řeknu to všem: podívejte se, taková nehoráznost! Ale to jsme my, vláda, ministři, kteří s tím měli něco dělat! A co ta veřejnost? Co ti mají dělat? Takže to je, chápete, úplně špatně, celé to jednání! Já když tohle poslouchám, tak si říkám, z toho je jediná cesta. Je to prostě zlé. Můj návrh je toto co nejrychleji skončit a když tak se politicky dohodnout na zrušení imunity, možná s jedinou výjimkou, když se jedná o projevy ve Sněmovně. Je to špatně! Takhle nezastupujeme je, mluvíme a hájíme pouze sebe!
Na řadě je pan poslanec Blažek se svou faktickou poznámkou.
Pan Komárek nebyl a není trestně stíhán za to, že by řekl něco, co říkat neměl. Pan Komárek je stíhán za to, že řekl do médií něco, co nebyl vůbec schopen doložit žádnými důkazy, a ještě to měl ze spisu, na kterém nepracoval a který pravděpodobně vůbec neměl mít k dispozici. Ale to hlavní, co řekl: Jdete do médií s něčím, co nejste schopen vůbec doložit.
Nyní pořadí faktických poznámek: pan poslanec Onderka, pan poslanec Hájek, pan poslanec Bartošek. Z místa! Prosím, pane poslanče, máte slovo - elektronické přihlášky.
Vážený pane předsedající, zbytku sedící vlády, kolegyně, kolegové, pár reakcí na kolegyni Malou. Vy říkáte, prostřednictvím pana předsedajícího, že zde existuje osm stran, které jsou v opozici. Vy jste si to tak vybrali! Vy jste udělali menšinovou vládu. Váš předseda udělal menšinovou vládu, a tím pádem označil všech osm stran do opozice. To je ale katastrofa, když jako zákonodárci tímhle způsobem vystupujeme. Protože není možné z Poslanecké sněmovny, z těchto lavic zpochybňovat právní stát, jehož jsme součástí, protože jsme zákonodárci. A je potřeba, abychom si to všichni uvědomili. Takže já nám všem držím palce.
Pan poslanec Hájek. Stahuje svoji faktickou poznámku. Na řadě je pan předseda Bartošek, opět s faktickou poznámkou.
Probíhá jednání o vydání pana poslance Faltýnka a pana premiéra Babiše.
Na řadě je nyní faktická poznámka pana předsedy Grospiče.
Byť třeba mají pocit, že na plénu
Co mě na projednávání této žádosti o vydání překvapilo a co považuji za skandální, je to, že nám do současné doby nebyla poskytnuta zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům, OLAF, v úředním překladu do českého jazyka. Je součástí spisu a nechápu, proč to policii trvá tak dlouhou dobu. Pan Michálek a paní Němcová několikrát řekli, že termín poslední schůze výboru prohlasovali poslanci ANO společně s poslanci SPD.